Paní ministryně, to, že vám parlamentní diskuse nevyhovuje, to, že k tomu máte dokonce i výcvik, to jste nám řekla již minulý týden, ale to pro Poslaneckou sněmovnu nemůže být dostatečným důvodem k tomu, aby na parlamentní diskusi rezignovala, protože k té jsme sem byli zvoleni.
S přednostním právem prosím k pultíku pana poslance Kalouska.
A protože vláda je zde přítomna v dostatečném počtu, myslím si, že kterýkoliv z jejích odpovědných členů tuto informaci může předložit. To zásadní je, jestli k této výjimečně citlivé otázce dokážeme jako Poslanecká sněmovna přijmout většinové usnesení.
Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Stanjura.
Plně respektujeme, pane předsedo Faltýnku a pane předsedo Sklenáku, stanovisko vašich klubů. V takovém případě ovšem dovolte, abychom cítili hlubokou nedůvěru k vysvětlení pana ministra obrany, kterému jsme chtěli věřit. Přáli jsme si mu věřit. Ale vzhledem k tomu, že nechcete připustit to, co by se nabízelo jako naprosto automatické řešení, prostě nějací novináři zlovolně nebo nekvalifikovaně posunuli dobře míněná slova vašeho ministra, tak si to tady vysvětlíme a přijmeme usnesení, pro které budeme všichni, tak dovolte, abych vám řekl, že nevěříme ani vám, ani vašemu ministrovi. Podezíráme vás z pokrytectví.
Prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Stanjuru, poté pana poslance Faltýnka. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám krásné odpoledne a zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Táží se, má-li ještě někdo náhradní kartu. Zatím tomu tak není. A nyní omluvy členů vlády. Dále zde ještě mám omluvu pana poslance Berkovce, který se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů. Dále tady mám ještě další náhradní karty. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o další postup při projednávání schváleného programu 8. schůze, navrhuje dnešní grémium tyto změny: Dále je to vyhovět žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy a vyřadit bod 28 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 115, zákon, prvé čtení, regulace prostituce, z pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji hlasovat o návrzích z grémia jako o celku, pokud není námitek. Dobrá tedy. Je námitka? Nebo není? Můžeme hlasovat tedy jednotlivě, pokud je s tím souhlas. Prosím pana předsedu klubu KDU-ČSL pana poslance Miholu.
Dovoluje si tímto požádat vás o vyřazení bodu číslo 34, což je sněmovní tisk číslo 74, z programu 8. schůze. Jedná se konkrétně o druhé čtení Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi.
Můžete prosím zopakovat?
Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se ujal slova.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych zdůraznit, že tento závazek redukční je Českou republikou plněn bez problémů. Změna Kjótského protokolu nebude vyžadovat změnu platné právní úpravy České republiky v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu této ratifikace.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Stanjury, po něm pan poslanec Kalousek.
To není pravda. Každý měsíc na faktuře za energii občané i firmy platí za tyto závazky a tyto nápady. A pořád si s tím nedáme pokoj. Čímž samozřejmě vyrábíme konkurenční nevýhodu pro naše firmy, čímž samozřejmě přicházíme o pracovní místa. A my jsme si vyjednali v přechodném opatření sníženou DPH na dětské pleny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Uvedeným vyhlašovacím aktem České národní rady byla jen znovu vyjádřena skutečnost ústavně založená v článku 3 a v článku 112 Ústavy České republiky. Těmito ustanoveními byl do pojmoslovení české ústavy zaveden výraz "ústavní pořádek", chápaný jako ústavní řád, tedy soubor předpisů, ústavních zákonů, tvořících Ústavu České republiky. Bylo to od vás velmi ohleduplné.
Děkuji.
Z toho důvodu platí jeho ustanovení, pokud nebyla změněna či zrušena Ústavou České republiky nebo později jiným zákonem, a mohou tedy vedle jejich norem obstát.
Ale než tak učiníme, tak tady mám omluvy. My se teď konečně dostaneme ke Kazachstánu. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Již jednou zde o ní bylo hovořeno, byla přikázána zahraničnímu výboru, ten ji projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s její ratifikací souhlasila. Zatím jsme neměli s Republikou Kazachstán uzavřenu žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvu v trestních věcech, a tím tedy vlastně v současnosti dochází k významné pozitivní změně, protože zatím se postupovalo na bezesmluvním základě. Ještě je třeba zdůraznit, že vyloučena je oblast extradicí, čili vydávání a předávání odsouzených, protože tam nemáme jistotu, že by byly dodrženy veškeré námi již podepsané standardy v oblasti lidských práv, takže tato oblast je ze smlouvy vyloučena. Provádění smlouvy je v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, komunikuje se tedy prostřednictvím národní ústředny INTERPOOL a odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia. Provádění smlouvy není spojeno se zvýšenými dopady na státní rozpočet, to zde již bylo v rámci prvého čtení zdůrazněno, a domníváme se, že je namístě doporučit příznivé posouzení, čili kladné posouzení vládního návrhu.
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nehlásí, končím rozpravu. Nechce. Ví každý, o jakém usnesení budeme hlasovat? Přihlášeno 112 poslankyň a poslanců, pro 112 poslankyň a poslanců. Taková vzácná jednota. S návrhem usnesení konstatuji, že byl vysloven souhlas. Prosím paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby nám tuto smlouvu odůvodnila.
Zde jde o dodatkový protokol, který se především týká postihu šíření rasistických a xenofobních materiálů, vyhrožování a urážení s rasistickou nebo xenofobní motivací a postihu hrubého zlehčování nebo popírání genocidy nebo zločinů proti lidskosti pomocí počítačových systémů, čili moderních médií. Všechny legislativní překážky, které bránily tomu, aby Česká republika mohla k protokolu přistoupit, jsou odstraněny.
Nemá, děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 7. schůzi dne 4. března 2014 dodatek projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě, o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů."
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Kdo je proti?
Myslím si, že i v rámci toho milieu lidí, kteří se obranou zabývají, jsou moje postoje poměrně dostatečně známy, a jsem tím pádem evidentně jedním ze zastánců, nebo silných zastánců, té transatlantické vazby. Pracujeme bohužel potom už s virtuální realitou. Dodáváme jí svou debatou jakousi podivnou legitimitu a to si nemyslím, že je úplně správné, jakkoli chápu, že někteří z vás mohli pocítit naléhavou povinnost, abych se k tomu vyjádřil a věci ujasnil. Čili snad jsem aspoň částečně odpověděl. Neznám do detailů samozřejmě průběh tady té debaty, ale pro mě je to naprosto jednoznačné. Takže v tomhle tom smyslu bych byl rád, aby moje reakce vyzněla naprosto jasně.
Děkuji a prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska.
Ten výrok zaznamenala nejenom česká veřejnost, ale i mezinárodní veřejnost. Asi to, co řadu z nás znepokojilo, je, že jako názor České republiky byl prezentován váš výrok, že Česká republika nepodporuje přítomnost zahraničních vojáků NATO na svém území. Řada z nás si to nemyslí, řada z nás by to naopak velmi ráda podpořila, řada z nás je velmi znepokojena, že tohle může říct ministr obrany bez jakékoli diskuse. A vy říkáte, že jste to neřekl. Proto si myslím, že ten bod by nemusel být vůbec dlouhý.
Možné to je. On totiž tak špatně artikuloval, že jsem mu přesně nerozuměl. Ale z kontextu vět mi připadalo, že by tam patřilo slovo plédoval. Musím s plnou vážností prohlásit, že z veřejných zdrojů je jasné, že agenturu Reuters zatím nevlastní Andrej Babiš, a tudíž zlovolně posunuje výroky politiků hnutí ANO a snaží se jim škodit. To jsem se dozvěděl od pana ministra. Nicméně my jsme vycházeli z článků a citací pana ministra, které jsou v Mladé frontě DNES. No, to není moc vstřícná věta pro naše spojence. To je buď náš názor, naše přání, naše připravenost, nebo není. Takže blahopřeji. Buďme rádi, že naši ministři se umějí dostat k důležitým lidem, a to nemyslím nijak ironicky, to myslím vážně. Výstup je to, že dneska debatujeme váš výrok, že nechceme tady cizí vojska. Znám mnoho lidí, kteří byli dospělí v roce 1968, kteří jsou citliví na přítomnost ruských a komunistických vojsk. To je pravda. Ale právě tito lidé nejsou citliví na přítomnost spojeneckých vojsk. S tím, co jste říkal, naprosto souhlasím. I s tím, kdo nejvíc škodil České republice. Ale podívejte se, kolik bývalých komunistů sedí ve vládě, jíž jste součástí.
Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku s přednostním právem paní ministryni Válkovou.
Moje připomínka se omezí jenom na dvě poznámky. Na vlastní kůži jsem zažila mediální posuny a velice dobře vím, jak opozice mistrně dovede využít každého výroku, který je vytržený z kontextu nebo není zcela přesný. Myslím si, že řadu poslanců tady také. Ostatně máme nějaký demokratičtější nástroj, než hlasováním projevit svoji vůli, jestli chceme bod zařadit, nebo nechceme?
Není tomu tak. Poprosím pana poslance Blažka, zda by načetl svůj návrh, a dál poprosím i pana poslance Ženíška.
Dobrý den, děkuji za slovo. Stává se tady zvykem, že opozice je trošku zmatená z výroků jednotlivých ministrů, a tak jí občas nezbývá, než požádat předsedu vlády, aby se k určitým výrokům vyjádřil. Já jsem ten bod dnes navrhl proto - a říkám to teď za klub ODS -, že nás zarazily některé výroky ministra obrany. A pak ještě jedna zpráva s tím související, že jsme jediný stát NATO, který rovnou řekl, že určitě jsme proti tomu, aby u nás byla přítomna americká armáda. V tomto filmu hrál stávající ministr obrany roli poručíka Rudé armády, což by ještě nebylo tak úplně zajímavé, to se může stávat, ale to podstatné je, že to nebyl obyčejný film. To byl film, který byl - a teď cituji z dokumentů, které dávají i dnes u nás v televizi - to byl dar Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu sovětskému lidu. Dávám stranou otázku, že ne každý herec byl ochoten hrát za předchozího režimu v sovětských filmech, ale podstatné na tom je to, že to byl dar sovětskému lidu. Mě samozřejmě nikoliv, ale problém je v tom, jestli takovýto člověk má být ministrem obrany České republiky. Já myslím, že dnes v Doněcku shánějí ministra obrany. Možná má pan ministr ještě uniformu z natáčení, ty hvězdičky by ani nemusel měnit a do toho scénáře by jim naprosto krásně zapadl. A pana předsedu vlády bych velice poprosil, aby se vyjádřil k tomuto výroku, který v podstatě považuji za konkrétně od poručíka Rudé armády Martina Stropnického za pokrytecký, ale vlastně i tak trošku švejkovský. Je to vlastně legitimní a dostali i ty hlasy. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a táži se vás...
Vzhledem k tomu, že tuším úspěšnost svého návrhu, tak řeknu třeba středa odpoledne.
Středa odpoledne po pevně zařazených bodech? A nyní prosím pana poslance Ženíška, aby načetl svůj návrh. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Oba návrhy jsou procedurální, a proto žádám, pane předsedající, abyste o těchto návrzích dal hlasovat bez rozpravy. Já bych doporučil a poprosil, abychom hlasovali o každém návrhu zvlášť.
Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, aby dnešní sněmovna pokračovala i po 19. hodině hlasováním o mezinárodních smlouvách. O tomto usnesení zahájím hlasování, ale ještě předtím vás odhlásím všechny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby Sněmovna dnes jednala i po 19. hodině o mezinárodních smlouvách, tak jak jej přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Na jednání poslaneckého klubu, aby o něm hlasovala.
Tento návrh není hlasovatelný. Vznáším námitku k tomu, že tento návrh je nehlasovatelný.
Tak je tady vznesena námitka pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury a o této námitce já dám hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka. Tlačítko nemusíte zvedat. Pardon. Procedurální návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Je to vaše rozhodnutí a vaše svědomí a vaše nastavení parlamentních pravidel. Hlasujte si samozřejmě o mém návrhu, jak chcete.
Děkuji.
Snažím se to nedělat jiným řečníkům, tak prosím o pochopení, že mě to ruší. Debata, jestli se myslelo stálá, nebo nestálá, musím souhlasit s panem vicepremiérem, je úplně zbytečná. Buď tam patříme, do Aliance, do Západu, nebo nepatříme. My jako ODS jsme rádi, že tam patříme, a budeme hájit přítomnost České republiky k této civilizaci a k tomuto bezpečnostnímu prostoru.
Já jen odpovím panu poslanci Jandákovi.
To, co tu předložil pan kolega Blažek, takovou konsekvenci nemá. Ale nebýval bych vůbec vystupoval k tomu bodu, vyjádřil bych svůj názor hlasováním, pokud by nevystoupil pan poslanec Miroslav Kalousek. Protože tady nepůjde jen o to, aby vláda věděla, co si myslí Poslanecká sněmovna. Tady samozřejmě jde o to, co si myslí občané České republiky. Docela otevřeně se ptám, vážené paní kolegyně, páni kolegové, na to, jestli některá z politických stran, která kandidovala do Poslanecké sněmovny v roce 2010, ve svém politickém programu pro vstup do této Poslanecké sněmovny měla údaj o tom, že tato politická strana trvá na stálém rozmístění cizích vojsk na území České republiky. Možná že jsem to špatně studoval, ale žádnou takovou politickou stranu, která by s tímto programem vstupovala do Poslanecké sněmovny, tady nemáme. To je jedna věc. Čili ano, debatujme o některých věcech, včetně toho, aby vláda věděla, jaký je názor většiny Poslanecké sněmovny. Tato smlouva tady byla projednána a schválena. Teď o tom, co tu říkal pan kolega Stanjura. Víte, já nejsem přesvědčen o tom, že tento výrok poškozuje zájmy České republiky. Jsem přesvědčen, že to nejvíce poškodilo zájmy České republiky jak v Alianci, tak v očích ostatních partnerů. Protože co nám vyčítají? Nám přece vyčítají to, že z Ministerstva obrany se stala černá díra na peníze, ve které se ztrácely prostředky, které měly být vydávány na obranu České republiky, případně pro zapojení do aliančních vojsk. A vy to tady chcete zploštit na jeden výrok? To vám není hanba? Ony vám nestačí pandury, ony nestačí padáky a mrtví na těch padácích? Pojďte tu debatu vést, ale o tomhle.
Děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Faltýnka, poté pana poslance Kalouska, poté pana poslance Stanjuru a poté pana poslance Fialu a poté pana místopředsedu Bartoška.
Já se moc omlouvám. Nikdo z nás, ani předseda Kalousek, u toho nestál.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Problém je, že o tom výroku nediskutujeme jen tady v Poslanecké sněmovně.
Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Po přerušení se dostáváme k hlasování o programu, tak jak byl přednesen pozměňovacími návrhy k programu. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyhovění žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy vyřadit bod 28 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 115, zákon o regulaci prostituce z pořadu 8. schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Dále návrhy z pléna. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL navrhuje, aby bod číslo 3 byl vyřazen z programu schůze. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Opakuji znovu, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Faltýnek navrhuje, abychom body 56 a 59 projednali ve středu dopoledne jako třetí a čtvrtý bod. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
... pana předsedajícího. Já bych potřeboval vysvětlit to hlasování, to tak nezaznělo.
Dámy a pánové, já jsem byl na začátku schůze omluven, protože jsem se účastnil společně s předsedou Senátu a předsedou vlády akce v Senátu a nesledoval jsem tedy rozpravu, která tady padla. Až teď jsem tedy zjistil, že se závěry z gremiální porady hlasují po bodu, a já si tedy kladu otázku, proč ty porady tady děláme.